Děkuji panu zpravodaji a ptám se pana předsedy vlády, jestli má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu podrobnou a znovu vyvolám zpravodaje. Prosím, pane poslanče, máte slovo v podrobné rozpravě.
Jak jsem tady už zmínil v obecné rozpravě, myslím si, že toto usnesení je poměrně jednoduché a směřuje k tomu, aby nebyl zneužíván institut zajišťovacího příkazu. Prosím vás o podporu tohoto návrhu.
Děkuji panu zpravodaji. Kdo dál v podrobné rozpravě? Máme tady jenom jeden návrh na usnesení k tomuto bodu a můžeme tedy hlasovat o tomto návrhu na usnesení. Já vás ale nejdřív odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Ještě zagonguji a přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Počet přihlášených se pomalu stabilizuje. A nyní tedy děkuji panu premiérovi, panu zpravodaji.
Mám křížek na hlasování, ale moje vůle byla hlasovat ano.
Mám informaci od předsedů poslaneckých klubů, že nemají zájem o zahájení dalšího bodu. Ještě než úplně ukončím jednací den, omlouvá se od 13.30 pan poslanec Vít Kaňkovský.
Svaz požaduje podrobnější analýzu a doplnění dat, aby bylo možné hodnotit dopady zaváděných opatření. Tato připomínka je pro Svaz měst a obcí zásadní. Ve stanovisku Ministerstva spravedlnosti se píše, že toto je akceptováno, že závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace bude doplněna o relevantní statistické údaje a jejich podrobnější analýzu. Já bych se při té příležitosti ráda zeptala pana ministra, kdy bude tato závěrečná zpráva doplněna, kdy se dozvíme tu podrobnější analýzu, protože opět v tom systému jsem nenašla, že by se - já nemám standardně přístup do eKLEPu, já mohu pracovat jako poslankyně, já nejsem ministryně. Já se dostanu do systému Poslanecké sněmovny a tam jsem tyto informace neobdržela. Takže já bych chtěla požádat pana ministra, aby tyto informace jeho kabinet všem poslancům zaslal, tak abychom tuto informaci skutečně měli, protože ta informace pro další projednávání tohoto zákona je důležitá. A pokud pan ministr přislíbí, že nám tuto informaci dodá, nebudu navrhovat a podávat návrh na odročení. Není zřejmé, jaký dopad bude mít návrh na odměny a úhrady hotových výdajů insolvenčních správců, neboť lze očekávat jejich nárůst. V souvislosti s nárůstem počtu dlužníků či s prodloužením lhůty na sedm let výrazně stoupnou příjmy. Předkladatel navrhované legislativní změny obhajuje dobrým fungováním obdobného systému v sousedním Německu. Z porovnání se sousedními zeměmi je zřejmé, že institut oddlužení v České republice je již nyní nadužíván, jelikož dlužníci jsou nedostatečně informováni o jeho detailech a základních pravidlech. Taková řízení pak končí po pár letech splácení a hrazení nákladů insolvenčního správce bez kýženého výsledku. Bohužel, novela velmi obecně řeší takovýto nepoctivý záměr a nechává na volném uvážení přetížených soudů posuzování těchto hraničních situací. Novela dále zavádí pouze jeden způsob uspokojení věřitelů, a to splátkový kalendář se zpeněžením majetkové podstaty, kde podle stávajícího znění si věřitelé musí vybrat buď splátkový kalendář, nebo zpeněžení majetkové podstaty. Dále je v tomtéž odstavci uveden i ochranný limit pro zpeněžení dlužníkova obydlí. Stanovisko Ministerstva spravedlnosti bohužel k těmto připomínkám obecné povahy ze strany Svazu měst a obcí nebylo akceptováno. Takže to, že tady pan ministr říkal, že řada těch připomínek se vypořádala, tak Svazu měst a obcí se jich skutečně vypořádalo minimum. A já vám přečtu stanovisko Ministerstva spravedlnosti k těm připomínkám Svazu měst a obcí. Oddlužení pak vede k částečnému uspokojení věřitelů, které je v řadě případů pro věřitele výhodnější než setrvání v předinsolvenční fázi a dále znamená ekonomický benefit pro stát.
Takže takhle funguje ten reálný svět, a proto my nemůžeme udělat to, co by jinak znělo logicky. A proto je tam ten strop. Jak říkám, nejradši bych ho tam vůbec neměl, ale je tam tak vysoko, protože to není strop peněz, které si někdo půjčil. To je strop toho, kam narostly ty dluhy už v rámci čistě matematických a účetních cvičení. Skutečně to je poslední země, nebo jediná země kromě České republiky v celé Evropě, která má nějakou procentní hranici. Protože ty procentní hranice z tohoto důvodu jsou vždycky nespravedlivé, to znamená, z toho důvodu, že to, z čeho se to procento vypočítává, není to, co si ten člověk kdy půjčil. To je jedna věc. A druhá, velice důležitá věc, ta procentní hranice, a to je ta česká zkušenost a to je ta rakouská zkušenost, má perverzní efekt. Ono už dneska je stavěno na tom, že máte zaplatit, kolik můžete. Říkal, ono když zrušíte tu hranici, tak ono to nakonec povede k tomu, že to opravdu ty soudy začnou přezkoumávat, jestli to je poctivé, a ty věřitele. Ano, to je ten cíl. Použije se na to ještě ta smlouva o důchodu, která se dovolila. A všichni jsou spokojeni. A tohle podle mě není správný systém. Tohle je morální hazard. Čili žádná hranice neznamená nulová hranice. Žádná hranice znamená rehabilitaci té druhé podmínky, a to je - zaplatí všechno, co může. Protože to je mimořádně divné, že člověk vydělává tolik, že se akorát trefí na životní minimum plus odměnu insolvenčního správce. Tím se dostávám k té poslední otázce. Připadalo mi to jako příliš radikální, takže jsem tam tuhle podmínku zatím jako jedinou nechal. Nehledejte v tom prosím snahu obohatit insolvenční správce.
Já vám také děkuji.
Jedna věc. Jestli se panu ministrovi nelíbilo v minulosti, že jsem mluvil poněkud déle o znalcích a že jsem citoval z dopisu, tak to bylo jenom proto, že jsem se pokoušel ukázat, že celá odborná veřejnost je z jeho návrhu tak zděšená, že to nemůžeme projednat, protože bychom to museli celé přepsat. V minulosti to byl morální hazard, teď už to přestalo být morálním hazardem a jdeme na nulu.
Děkuji. Na druhou stranu není to poprvé, co je zde pouze ministr jako předkladatel, a vnímal jsem to, že to je určitý úzus, který je Sněmovnou respektován.
Ano, nechte to prověřit legislativou, protože v tomto ohledu usnesení číslo 31 Poslanecké sněmovny ze 3. schůze z 23. července 1996 hovoří poměrně jasně. Poslanecké sněmovny až do schválení jejího pořadu a celého projednávání bodu pořadu schůze, kterým je žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry. Za druhé, předseda vlády nebo jím pověřený člen vlády se zúčastní celého jednání schůze Poslanecké sněmovny. Za třetí, příslušní členové vlády se zúčastní projednávání jednotlivých bodů pořadu podle své působnosti. Proto tady sedí pan ministr v této přední lavici a nesedí v té zadní lavici, pane místopředsedo Poslanecké sněmovny Bartošku. Ministerstvo spravedlnosti píše: Pravidlem, podle něhož dlužník není povinen vydat ke zpeněžení přiměřené obydlí, se zajišťuje, že nedojde k dalšímu zhoršení ekonomické a sociální situace dlužníka. Opět vám řeknu tu obecnou připomínku. Svaz průmyslu a dopravy. Věřiteli nejsou jen banky a úvěrové společnosti. Tyto subjekty se přitom dostávají do pozice věřitelů bez své vůle a bez možnosti této situaci jakkoliv předejít. Obdobně návrh výrazně negativně zasáhne věřitele - dodavatele například elektřiny a plynu, jejichž pohledávky vznikly odebráním a spotřebováním komodity ze strany dlužníka, nicméně dlužník již odebrané a spotřebované komodity neuhradí. A co si tak asi myslíte, že na to odpovědělo Ministerstvo spravedlnosti? Oddlužení představuje, jak tady píše Ministerstvo spravedlnosti, dobrodiní pro dlužníka, který je poctivý, avšak ekonomicky neúspěšný. To bych opakovala to, co už tady zaznělo opakovaně.
Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, prosím znovu o klid.
Svaz požaduje tuto část RIA přepracovat a doplnit spolu s uvedením dopadů, které bude mít novela na veřejné rozpočty obcí a jimi zřizovaných či zakládaných právnických osob. Tato připomínka je pro Svaz měst a obcí zásadní. Pozice obcí a krajů ve věřitelském postavení vzniklém ze závazků spadá především do oblasti samosprávy, kde obce a kraje vystupují jako veřejnoprávní korporace a mají v zásadě obdobné postavení jako jiní soukromoprávní věřitelé. Na otázku dopadů regulace na územní samosprávné celky nemá vliv ani skutečnost, že jsou mnohdy tzv. věřiteli nedobrovolnými. To se týká rovněž celé řady dalších věřitelů, píše Ministerstvo spravedlnosti.
Já mám dojem, že se k němu máme vrátit v příštím volebním období. Přinese se to až na konci volebního období, protože se to neukáže v praxi. Takže já myslím, že i v závěru se nakonec ukáže, že to zdaleka nepomůže tolika lidem, jako byly původní sliby vlády - my vás všechny oddlužíme. Každý z nás to v životě přece takhle zná. Ale těžko se budu bavit s někým, komu jsem půjčil sto korun a ten mi řekl: tobě nevrátím ani korunu a je všechno v pořádku. Pro všechny je správné, aby ke škrtnutí došlo, pro nikoho není správné, aby to byla nula. Děkuji za pozornost.
S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Karel Fiedler, poté dostanete přednostní právo, pane ministře.
Zjistil jsem právě, že když kolega Marek Benda řekne, že už končí, že to ještě může být klidně nadlouho. Ale to jen na odlehčení. Já dávám návrh na vrácení k přepracování.
Tento návrh zde již padl v rozpravě, ale já vás připíšu jako navrhovatele.
Teď mě tady ruší, pana poslance Bendu. To musíte mít nějaké věřitele, kteří jsou ochotni vám půjčit 2 miliony nejdřív, a to už si každý rozmyslí.
Závěrem Nejvyšší soud dodává, že jakkoliv se obecně jeví přínosnou snaha o analýzy fungování obdobných institutů v zahraničních právních řádech, letité zkušenosti s fungováním konkurzního a posléze insolvenčního práva v České republice dokládá, že pouhé matematické přenesení zahraničního konceptu do jiného právního řádu nefunguje již proto, že způsob, jakým se občanská společnost obecně, a věřitelé zvláště, staví k oddlužovacím procesům, je výrazně ovlivňován spolehlivostí a rychlostí procesů projednávání občanskosprávních a obchodních sporů o pohledávky a vynutitelností soudních rozhodnutí na poli práva exekučního. Pro poměry české společnosti lze vstřícnost k dalšímu zmírnění podmínek oddlužení na úkor míry uspokojení věřitelů stěží očekávat u té části střední třídy, která se chová ekonomicky zodpovědně, lze spíše předjímat zvýšení frustrace z toho, že jiným se vyplatí dluhy nesplácet a spoléhat na jejich prominutí státem na úkor věřitelů. Pak už jsou tady tedy připomínky k jednotlivým bodům. Můžete si samozřejmě tady tyto připomínky sami vyhledat. Myslím si, že bylo zásadní zmínit ty, které jsem přečetla. A pak je také zásadní stanovisko Svazu měst a obcí České republiky. Mnozí z vás jste tady činní i na komunální úrovni - starostové, radní obcí, zastupitelé samozřejmě na všech možných úrovních. Takže byste určitě měli znát i stanovisko svazu. Já to připomínám pro dnešní jednání, pane ministře. Já vím, že to někteří kolegové určitě četli, ale věřím tomu, že ne všichni se s tím měli čas seznámit. Předkladatel navrhované legislativní změny obhajuje dobrým fungováním obdobného systému v sousedním Německu. Takto převzatý systém přivede v Česku do oddlužení enormní množství lidí, což nemá obdobu ani v Německu, ani v dalších okolních státech. Taková řízení pak končí po pár letech splácení a hrazení nákladů insolvenčního správce bez kýženého výsledku. Bohužel novela velmi obecně řeší takový nepoctivý záměr a nechává na volném uvážení přetížených soudů posuzování těchto hraničních situací. Novela dále zavádí pouze jeden způsob uspokojení věřitelů, a to splátkový kalendář se zpeněžením majetkové podstaty. Podle stávajícího znění si věřitelé musí vybrat buď splátkový kalendář, nebo zpeněžení majetkové podstaty. Řešení, které by pro věřitele mohlo znamenat vyšší plnění, má v novele své ochranné limity, které ho činí víceméně nepoužitelným. Tak výborně.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající.
Takže to je první důležitý pozitivní moment - všichni si vyčistí knihy o tyto pohledávky. Tolik na závěr.
Já vám také děkuji, pane ministře. Nyní vystoupí řádně přihlášený pan poslanec Marek Benda, připraví se paní poslankyně Jana Černochová.
To je přece základní problém! Já si myslím, že to byla správná změna, že opravdu jsou lidé, kteří se dostanou do situace, kdy nemohou splatit celý svůj dluh, a že to v některých případech opravdu může být nezaviněné, že to není jakoby záměrná snaha si nabrat tolik úvěrů a tolik se zadlužit, abych to nebyl schopen splácet, ale že prostě si někdo vzal více, než byl schopen, stalo se něco v jeho životě, rozvedl se, přišel o zaměstnání a další a další věci. Ale s čím přichází pan ministr? Stačí nula. A jediný, kdo z toho bude mít příjmy, jsou insolvenční správci, což mi tedy přijde jako úplně absurdní. A tváříme se, že tohle je něco správného, spravedlivého, co nezvyšuje morální hazard a co naopak má pomoci ekonomice. Já tomu opravdu, ale opravdu nerozumím. A to má být to vítězství, se kterým přichází Ministerstvo spravedlnosti, že tím si dramaticky pomůžeme? Nebo je to lobbing insolvenčních správců? První důležitá poznámka, kterou pokládám. V tomhle přece vidím ten obrovský morální hazard. Je to takhle správně, nebo to tak správně není?
Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Návrh byl přijat. Pardon, pan předseda Stanjura.
Já se chci zeptat na postup. Jenom aby v tom byl pořádek. Pokud je splněna lhůta, projednávat to můžeme. Byla splněna lhůta i ohledně usnesení.
Je pevně zařazen ve středu. Tak, můžeme pokračovat. Ještě někdo má s tímto bodem nějaký problém? Budeme hlasovat o bodu 340, zajišťovací příkazy, informace pana premiéra o zajišťovacích příkazech, a to ve dvou alternativách. Nejprve si pan poslanec Plíšek přeje zařadit ho jako první bod dnes po třetích čteních. Návrh nebyl přijat. Další alternativou zařazení bodu 340, jak navrhuje pan poslanec Plíšek, je zařadit jej dnes pevně na 13. hodinu. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze a dostáváme se k prvnímu bodu našeho jednání. Já tedy otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Znovu se ptám, kdo se hlásí do rozpravy. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaji.
Hezké dopoledne, dámy a pánové.
Ptám se, kdo má nějaký jiný návrh k proceduře, tak jak ji přednesl pan zpravodaj. Není jiný návrh, budeme tedy hlasovat o návrhu procedury tak, jak byla právě přednesena. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko.
Jedná se o váhu leteckých modelů.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. I tento návrh byl přijat. I tento návrh byl přijat.
Jedná se o účinnost daného zákona.
Návrh byl přijat. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat.
Jednalo se o totožný text.
Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Návrh na zamítnutí, ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Prosím, pane premiére, máte slovo.
Chci jenom připomenout, že smyslem této novely je, abychom změnili pravidla pro nakládání s biologickými a toxinovými prvky směrem k vyšší bezpečnosti, což se týká také obchodování s biologickými zbraněmi nebo jejich likvidace. Reagujeme na doporučení Organizace spojených národů pro tuto oblast.
Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Prosím, pane zpravodaji.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Jenom chci zrekapitulovat, že tento sněmovní tisk jsme projednávali v prvním čtení 5. dubna na 56. schůzi. Byla zkrácena lhůta pro jeho projednávání na 30 dnů. Nezbývá tedy než návrh doporučit ke schválení. Jenom závěrem chci informovat, že jde o velmi specifickou normu.
Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud nikdo takový není, tak rozpravu ukončím. Pane zpravodaji, moc prosím, proceduru hlasování. Ještě pan poslanec Jiří Zlatuška z pracovních důvodů. Akce se zúčastní přibližně 250 dětí. Proto vás žádám, abyste si veškeré materiály ze svých lavic a případně zásuvek uklidili. Poté dalšími body z bloku třetích čtení. Pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.
Dobré ráno dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl pevně zařadit do pořadu schůze následující body.
Nehlásil se už nikdo do rozpravy, ta rozprava byla poměrně podrobná, tak bychom tento bod mohli uzavřít usnesením.
Já se velmi omlouvám, milé kolegyně, milí kolegové, a prosím o klid! Já se ještě omlouvám, pane poslanče, prosím, pokračujte, až tady bude klid. Chcete o těch alternativách hlasovat zvlášť.
Děkuji za slovo. Dobré dopoledne dámy a pánové.